Volební výbor - padají tady návrhy na to, aby byl odvolán jeho předseda. Pokud se tak stane, což já teď nevím, tak nastoupí nový předseda. Podle mě by bylo žádoucí, aby nový předseda svolal volební výbor, aby volební výbor posoudil dosah toho dokumentu, o kterém tady dnes mluvíme, a zároveň aby volební výbor požádal všech těch 18 lidí, kteří byli vybráni, aby přišli na volební výbor a sdělili nám, jestli také byli někým osloveni, například panem Kraftem, nebo panem předsedou Berkovcem, nebo někým jiným, kdo ten materiál psal, to já nevím, aby nám sdělili, jestli také oni dostali tu výzvu: budete odvolávat, nebo nebudete odvolávat, budete na té správné hromádce, nebo budete na té špatné hromádce. Bez těchto zjištění, bez ujasnění si této věci jsem přesvědčena, že nemá Poslanecká sněmovna dnes přistoupit k této volbě. A proto navrhuji, bude to můj návrh, abychom volbu členů do Rady České televize dnes přerušili, a to do doby, než zasedne volební výbor, do doby, než bude odvolán předseda tohoto výboru Berkovec a zvolen nový předseda a než budou posouzeny všechny okolnosti, které jsme se z toho mailu dozvěděli. Asi by bylo žádoucí, aby tady předstoupil pan předseda Berkovec - protože já osobně se nedomnívám, že to je všechno jeho úvaha a jeho formulace a jeho text. Že mu s ním někdo pomáhal. A v duchu toho, co říká pan předseda vlády na tiskové konferenci ministru zdravotnictví, tak já chci slyšet to jméno, kdo to tedy psal. "Nebuďte tak slušnej, pane předsedo, řekněte to jméno."
Já nebudu hledat viníka. Jsem připraven se na to s vámi sejít. Co se týká nové strategie -
Pane ministře, já vás ještě přeruším a požádám sněmovnu o klid.
Já to už dneska nevyřeším. To všechno se projeví na zisku podniku. Máme mnoho programů. Víte, že máme program Vracíme stromy lesům, Různorodost lesů atd., o všem jsem mluvil. Zároveň připravujeme další věci. A co se týká odbytu dřeva, tak my ten odbyt dřeva řešíme, pan poslanec Podal to tady říkal, do Číny jsme prostřednictvím různých firem více než milion kubíků dřeva vyexpedovali atd. Bavíme se s Ministerstvem průmyslu a obchodu o energetickém využití nejen kalamitního dřeva, ať to je pro lokální výrobu tepla, nebo pro další výrobky.
Paní a pánové, já bych jenom rád shrnul, že v obecné rozpravě vystoupilo osm poslanců a poslankyň, dále vystoupilo deset poslanců a poslankyň s faktickými poznámkami. Připomenu historicky, že při projednávání první části těchto témat ve sloučené rozpravě jsem avizoval a také rozdal návrh usnesení, který předkládám já. Jenom říkám, že v té minulé části jsme ten návrh ještě obohatili o návrh pana kolegy Bendla, který dnes podává další návrh, který, jak jsme se dohodli, také do tohoto návrhu zahrneme. Dále mám avizován návrh usnesení od pana kolegy Holomčíka.
Otevírám podrobnou rozpravu. Připraví se kolega Holomčík a poté pan kolega Bendl.
Paní a pánové, tento návrh usnesení má celkem čtyři části.
Děkuji. Nyní pan poslanec Radek Holomčík v podrobné rozpravě. Navíc jde o návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.
Mně - a opakuji to - nejde o hledání viníků.
Poznámka k Českému rozhlasu. Proč je taková mela kolem České televize a takové ticho kolem Českého rozhlasu? Dnes budeme volit členy do rady rozhlasu i do rady televize. Proto je mezi těmito institucemi takový rozdíl v tom přístupu z rozhodujícího hnutí uvnitř Poslanecké sněmovny. Já jsem přesvědčena o tom, že jsme svědky něčeho, co je varovným signálem. Měli bychom se k tomu postavit, a proto trvám na tom svém návrhu, který jsem zde přednesla, a děkuji vám všem za pozornost.
Protože v tuto chvíli volební výbor předsedu má.
Rozumím tomu, že jsou nyní v časovém presu a nemají dost času si rozmyslet, jestli to odpovídá jejich představě postupu, nebo nikoliv, tak se vám všem omlouvám.
Já jsem do té debaty nevstupoval. Ale přijde mi poněkud zvláštní procedurálním rozhodnutím předpokládat odvolání předsedy komise.
Zeptám se paní poslankyně, jestli souhlasí nebo osvojí si tento návrh. Takže návrh zní, že přerušíme do příští schůze. Ano, děkuji. To je hlasovatelný návrh. Zahajuji hlasování. Omlouvám se. Zazněl návrh na odhlášení, tedy neomlouvám se, návrh na odhlášení zazněl pozdě, ale vyhověl jsem mu, takže jsem vás všechny odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. A já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Určitě jste četli články, které o mně byly psány, a stále se rozhoduji, jestli tady zůstanu, nebo tady nezůstanu, a to je jedna z věcí, která mi říká - co tady vůbec děláš? Já osobně bych vás poprosil - a myslím, že jsme všichni dospělí, zodpovědní, a pokud někdo zná Standu Berkovce v soukromí, tak nemůže snad od něj ani očekávat něco špatného, protože tak jak já ho znám, tak za mě je to skvělý člověk se srdcem na dlani. A tím nechci říkat, že vždycky jeho názory budou ty správné. Ale opravdu, zamysleme se nad tím, jak se tady kastujeme, a chovejme se opravdu jako lidi, jako zvolení poslanci, kteří jdou rozhodnout o nějakém směru, směřování České televize. Já vám děkuji.
Děkuji. Pan předseda Ivan Bartoš s faktickou poznámkou. Takže v tuto chvíli je přihlášen do rozpravy pan poslanec Berkovec.
Já jsem velmi rád, že jsem si mohl vyslechnout všechny vaše příspěvky, a děkuji za ně všem. Moje stať, kterou jsem si připravil, se jmenuje omluva a poděkování. Před několika dny jsem v soukromé korespondenci poslal několika svým kolegům svůj soukromý názor. Ale těžko se to dokazuje. Byl to soukromý mail. A je mi jasné, že ten podnět jsem spustil já, ten terč na ta záda jsem si namaloval. V této souvislosti se ale musím omluvit za dvě věci. Za prvé. Omlouvám se za to, že jsem svůj soukromý názor sdělil komukoli dalšímu, a slibuji, že udělám všechno pro to, aby se to už neopakovalo. Omlouvám se za to, že jsem si neuvědomil, že žádná komunikace politika není komunikací soukromou, a uznávám tuto svoji chybu. Závěrem mi prosím dovolte, abych vyjádřil své poděkování organizaci Rekonstrukce státu za to, že všem poslancům sdělila veřejně návod, koho ve volbě do Rady České televize volit mají a koho volit nemají. Jsem přesvědčený, že tento manuál Rekonstrukce státu jistě přispěje k demokratickému a kultivovanému průběhu volby, jejímž cílem je dosáhnout stavu, kdy Rada České televize bude reprezentovat všechny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, tak jak to stanovuje zákon. Na závěr dovolte, abych dodal ještě jednu zásadní větu. Při nejbližší možné příležitosti nabídnu svoji funkci předsedy volebního výboru k dispozici. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím pane předsedající k panu předsedovi Berkovcovi. Neučinil jste tak, tak dobře.
O tom ale rozhodneme hlasováním. Jak jsem řekl, volební výbor i komise navrhují volbu tajnou dvoukolovou. A protože ta místa se uvolní až 26. března, tak i v usnesení je navrženo, že pokud by dnes jeden nebo dva kandidáti byli zvoleni, tak jejich nové šestileté funkční období začne až nejdříve dnem 27. března.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Zahajuji hlasování. Přerušuji projednávání tohoto bodu, abychom mohli provést tajnou volbu. Návrh na volbu členů Rady České televize
U České televize jsou data i postup naprosto stejné, už je tedy nebudu opakovat. Končící radní jsou Jan Bednář, Luboš Beniak, Vratislav Dostál, Michael Hauser, Ivana Levá a Vlastimil Venclík. I v tomto případě volební výbor vyhlásil 14denní lhůtu do 20. ledna a na těchto šest míst mu bylo doručeno celkem 86 nominací od oprávněných organizací a spolků.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Takže slovo má pan předseda Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. V tuto chvíli z tohoto místa - dívám se mu do očí - chci vyzvat předsedu volebního výboru, aby rezignoval na svou funkci. Pokud tak neučiní, tak mu říkám, že využiji svého práva, a v této chvíli už mám zajištěný dostatečný počet podpisů členů volebního výboru, abychom se zabývali odvoláním předsedy výboru přímo na volebním výboru. Myslím, že pro všechny bude lepší, kdyby pan poslanec Berkovec dneska rezignoval, abychom se k tomu nemuseli minimálně dvakrát vracet - jednou na volebním výboru a pak na plénu Poslanecké sněmovny. Poprvé - řešili jsme to opakovaně na grémiu Poslanecké sněmovny, bez publicity - nicméně tehdy pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček svolal uzavřené jednání poslanců ke zprávám České televize. To bylo akceptováno. Mnozí z nás to kritizovali, proto se dobrovolně toho nezúčastnili. Nicméně zákon o České televizi jasně stanoví předpoklady pro výkon funkce člena Rady České televize a současně jasně stanoví kompetence Rady České televize. Já jsem si dovodil, že to je Andrej Babiš. Možná mi pan předseda Berkovec, ještě stávající předseda, doufám, že už jenom chvíli, řekne, že AB není Andrej Babiš, ale někdo jiný. Já tomu úplně nevěřím. Nevím, jak jste si něco takového vůbec mohl dovolit. Tam jste se na to neptal. Tam jste si hrál na superkorektního předsedu výboru - Ano, máte slovo. Ne, paní doktorko. Na shledanou. - abyste pak skandálně hledal kompro na jednotlivé kandidáty. Když limity činnosti rady jednotlivých radních jsou stanoveny v zákoně. Pane poslanče, rezignujte na svoji funkci dnes a teď a rychle! My to plně respektujeme.
Teď budeme postupovat následujícím způsobem.
Budu reagovat na svého předřečníka, který otevřel diskusi. Pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, vy se ptáte, jak si pan kolega poslanec Berkovec mohl dovolit. Děkuji za potlesk.
No, kdo nechce rozumět, nerozumí. Já jsem samozřejmě nekritizoval fakt, že si posíláte mezi sebou maily. Já jsem kritizoval ten obsah. Jestli vám nevadí ty šmírácké, udavačské metody, je to obrázek vás.
Tak se pojďme vrátit k meritu věci. Protože to jsou pomatená kritéria hnutí ANO, ale podle nich skutečně, pokud poslanec volí tak, jak sliboval, že bude respektovat zákony České republiky, by vůbec neměl rozhodovat.
Já předpokládám, že existuje obecná vůle Poslanecké sněmovny dokončit teď volební body a nepřerušit jednání Poslanecké sněmovny na polední přestávku, nicméně v souladu s tradicí samozřejmě, pokud by byl jiný názor, tak prosím předsedy poslaneckých klubů, aby mezi sebou domluvili další postup. Pokud nedostanu jinou informaci, budeme pokračovat v jednání. Na řadě je v rozpravě pan poslanec Jiří Valenta. Předpokládám, že už vystoupil s přednostním právem, takže se připraví pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A jaké že to kontrolní a jiné pravomoci, alespoň ty nejzásadnější, jsou? Do působnosti rady náleží: jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize; schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize; schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize; dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizních vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize; Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu, náklady na činnost rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize. Tolik k těm povinnostem, alespoň k těm nejzásadnějším. A začnu od konce. Toto je třeba urychleně novelou příslušného zákona změnit a destruovat takovouto poloklientelistickou vazbu vytvořenou mezi managementem České televize a Radou České televize. Tedy zejména té nabízené úrovni zpravodajství a veřejnoprávní publicistiky, jejichž nevyváženost, míru tendenčnosti, neobjektivitu či časté pokusy o manipulování veřejného mínění velká část veřejnosti kritizuje. A následný komentář České televize k tomu? Prý že údaj o výši mzdy a odměny bez zohledňování úkolů a odpovědnosti dané osoby nemá opodstatnění a přínos z hlediska přispění k diskusi ve věcech veřejného zájmu. Osobně z tohoto výroku ale spíše cítím nadřazené pohrdání občany této země a jejich inteligencí. Bohužel ani ty nevyužívá dostatečně. Aniž bych někoho z navržených kandidátů na tomto místě jmenovitě kádroval a snižoval jeho šance na zvolení, nemám to ostatně ani ve zvyku, doporučuji, zvažujme při své volbě velice dobře a obezřetně. Věřím, že máte informace podobné těm mým. Nejedná se přece o nic tajného, stačí se jen trošku zajímat a některá zásadní fakta váš vždy dohoní tak nějak sama. Jako volitelé bychom se měli nyní ve svých úvahách intenzivně zaobírat především tím, kdo z navrhovaných kandidátů je již nyní navázán na struktury v České televizi, zejména potom na ty problematické. Nebo také, zda osoba kandidáta či někdo z jeho okruhu je či byl přímo či nepřímo nasát na štědré penězovody vedoucí z České televize, nebo kdo je čí kamarád a z jakého důvodu. A nezlobte se na mne, já nyní tam takové kandidáty skutečně spatřuji. Takoví lidé ale nemají v kontrolním orgánu veřejnoprávní České televize co dělat. Kromě sebe a svých part nikomu nepomohou, a veřejnoprávní službě již vůbec ne. Za mnohými stojí ve skutečnosti jen jejich partikulární zájem a účelové rozeštvávání národa. A přitom odpovědnost tito lidé nenesou v podstatě žádnou. A v tomto smyslu nám všem nyní při volbě nových členů Rady České televize přeji šťastnou ruku.
Na řadě je nyní v obecné rozpravě pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se paní poslankyně Němcová.
Vážené dámy, vážení pánové, jak již tu několikrát zaznělo, členové Rady České televize i podle zákona mají být nezávislí, nemají vykonávat svoji funkci ve prospěch politických stran ani zájmových skupin. Ještě jednou vás, všechny poslance, žádám, volte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo - pan poslanec Michálek.
Děkuji za slovo. Obsahem toho pozměňovacího návrhu je navýšení kauce, a to z toho důvodu, že ta kauce nebyla navyšována v návaznosti na inflaci a na skutečnost, že při aplikaci toho právního předpisu v podmínkách některých samospráv dochází k tomu, že ta kauce se jeví jako nedostatečně vysoká, tak aby měla potřebný účinek. Takže já si myslím, že tam by mělo dojít k navýšení, tak aby ta kauce skutečně měla ten potřebný účinek.
Já vám děkuji. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Žádné návrhy k hlasování nezazněly, já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji. Otevírám bod číslo Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. To, co se tady v prvním čtení objevovalo, že někdo ruší matematiku a tak dále, to se samozřejmě vůbec neděje.
Já vás, pane ministře, na okamžik přeruším.
Ergo kladívko jde o to, aby byla zachována ta volba, jak jsem říkal v úvodu svého příspěvku. Nebudu zde opakovat, že pokud jde o důvody týkající se změny zkoušky z matematiky, tak ty nepominuly, naopak si myslím, že jsou platné, jsou podloženy jasnými čísly. Pouze zdůrazňuji, že maturitní zkoušku z matematiky, a zdůrazňuji to opakovaně ve svém úvodním slově, nikdo neruší. Chceme zachovat možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem, jako to bylo doposud. To je zkouška, jejímž absolvování už v tuto chvíli myslím 17 fakult bere jako úroveň maturity z matematiky, kterou vnímá jako postačující pro splnění podmínek přijímacího řízení. Pokud jde o další návrhy doporučené školským výborem, pak většinu z nich vítám.
V zásadě je to pravda, ale podívejme se na tu realitu. Doteď je jedno, kdo to způsobil. A toto přece musíme změnit! Jinak vytváříme nerovné podmínky pro studenty a to je špatně. To postrádá smysl. A nedívejme se na to, prosím, optikou gymnázií! Ano, gymnázia to zvládnou, gymnázia mohou mít povinnou maturitu z matematiky zítra. Ale dneska podstatnou část vzdělávací soustavy na středoškolské úrovni tvoří odborné školy. Mnohem větší část než v jakékoliv jiné evropské zemi. Z odborných škol nám jdou také mladí lidé na vysoké školy, někdy je to i více než z gymnázií. A prostě do tohoto zavést teď povinnou maturitu z matematiky, když víme, že ti lidé to nemají šanci udělat ne kvůli svým nedostatkům, ale kvůli těm školám, je chyba.
Pan poslanec Rais faktickou, poté pan poslanec Výborný, také faktická.
Ale to je v podstatě o filozofii, že když jsou nekvalitní studenti, tak snížíme laťku. Prostě není možné reagovat na to, že máme část studentů, která je nějak - abych je neurazil - retardovaná, tak abychom podle toho určovali maturitu.
Prosím, máte slovo.
Já si tedy nejsem jist, že to je debata teď do druhého čtení. Ale pokud tady zaznělo, tak pan kolega Rais má zcela jistě v jedné věci pravdu, a sice že tady čtyři roky ten stav už je, je znám, a že v tomto smyslu skutečně jsme zaspali a hasíme nějaký požár.